Já také děkuji. A další do obecné...
Děkuji za slovo. Já za SPD musím říct, že s tím zásadně nesouhlasíme. Dovoluji si vás proto požádat o přestávku na jednání klubu hnutí SPD v délce jedné hodiny.
Tím pádem dnešní projednávání této schůze musím přerušit, protože budou potom následovat další mimořádné schůze. Organizační výbor by měl být od 14 hodin, myslím.
Totální porušení etického kodexu. Urážky, dehonestace, měl jsem tam pultík, vysmívali se. Ale to nikoho netanguje v České televizi, pana ředitele, protože ten je tam do počtu. Ten má pod sebou Tálibán. A pokud někdo si myslí, že to někdo změní, no tak já jsem na to zvědav. Takže o co jde. Ta druhá debata prezidentská, kde pan Řezníček vlastně mluvil za pana příštího prezidenta. O válce, spekulace, to je zajímavé, ten Enge stále mluví o válce, snad už nebude mluvit, nevím, jestli už ho uklidili do bunkru, nebo ne, mluví o raketách, jak tady budou lítat. A když tam zvou jenom antibabišovce, no tak je to jasné. A ti novináři jsou strašně solidární. A pokud tady pan vystupoval ohledně svěřeneckého fondu, tak bych mu doporučil se podívat, co řekla paní Zlámalová v CNN Prima News. Je potřeba se na to podívat, jak to vlastně tady tedy máme. Takže tady jsou nějaké řeči, že nechceme politizovat. No vždyť je to dávno zpolitizované. Dávno je to zpolitizované. Takže žádná nezávislost. Nebo když mě účelově trestně stíhali, tak vždycky bylo: trestně stíhaný Babiš. Tak si to porovnejte s těmi druhými. Jak vybírají fotky, koho tam vybírají, kdo tam mluví. A samozřejmě oni to dělají deset let. Vážený pane Kvapile, velmi děkuji za vaše pozvání. Dovolte mi ale, abych vás informoval, že vaše pozvání s díky nepřijímám a že jsem se zároveň definitivně rozhodl, že do vašeho pořadu už do budoucna nedorazím. A pan Moravec to dobře ví. Já jsem ten dopis nikdy nezveřejnil. Teď ho čtu, protože už mě to fakt otravuje, když stále někdo říká, že Babiš se bojí Fialy. Takže tady jsem to jasně řekl. Takže ještě jednou. Když tam přijde příště pan premiér, tak budeme rádi, když Česká televize, pan Moravec, pozve Karla Havlíčka nebo Alenku Schillerovou. Takže to platí, co jsem řekl. Pokračuji. Věřte mi prosím, že mé rozhodnutí není spojené s absurdní spekulací moderátora Václava Moravce, že mám obavy ze svých oponentů. Tím jsou soustavné osobní útoky moderátora pořadu Václava Moravce na mou osobu a na ministry nominované hnutím ANO, které se v tomto pořadu opakují skoro každou neděli a podle mého názoru se z nich dá zcela zřetelně vyvodit, že moderátor pořadu není nestranný, jak mu ukládá kodex České televize ve svém článku. Tak se podívejte na Twitter teď, kteří redaktoři jsou nestranní, jak se vyjadřují. Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Pamatujete? Jak na něj řval? Už v roce 2015 mě Václav Moravec lživě označil za autokratického lídra, který velmi dobře využívá svého mediálního, politického i podnikatelského vlivu. Tak jasně. Proto tady někdo mluvil o té statistice, jak se vyjadřují jednotlivá média. A ta, která jsou v tom svěřeneckém fondu, jsou absolutně nezávislá. Kdo je čte, dobře to ví. A já si pamatuji Lidové noviny, jak zveřejnily týden před volbou prezidenta, proč Babiš nemá být prezidentem, například mě napadá teď. Takže prohlašoval, dělá byznys pro jednotlivé politické strany, konkrétně i pro jednoho z nejbohatších mužů této země. Pan moderátor už nemluví jen o mně, ale útočí na celou naši vládu. Svůj osobní názor sděluji na sociálních sítích jako všichni ostatní, takže si to sledujte. Za chvíli se s takovou může stát, že bude Poslanecká sněmovna pracovat povětšinou v režimu legislativní nouze. Nejde o první pokus vlády něco takového udělat. Vláda prostě jen včas nereagovala na vývoj, který byl známý po řadu měsíců, a teď se na poslední chvíli snaží prosadit změnu zákona. A musím podotknout, oprávněně se bojí obstrukcí opozice. Je totiž naší povinností a odpovědností, když už ji vláda nemá, zastat se oprávněných nároků velké části občanů. Chtěla bych jen připomenout, že nejde jen o starobní důchodce, ale například i o invalidy. Vláda by vlastně měla být ráda, protože se ji snažíme uchránit od čeho? Od blamáže. Chyba. Pan právník z ODS tvrdí, že mají to v kapse, že ten soud zná a takhle rozhodne, už to ví dopředu. Pak bude muset doplácet, rozdíl důchodcům přepočítávat. Zda toto odnesou jak příjemci důchodů, tak ale i úředníci, kteří jsou této vládě rovněž trnem v oku? Že za to může vláda, která neustále vymýšlí další nesmysly, to jim premiér Fiala určitě nepřizná. Až to někomu může asociovat parafrázi výroků z Básníků o vymýšlení lejster. Pokud bude tímto způsobem pokračovat, tak pro lidi, úředníky klesne na nulu jakákoliv šance se v platných předpisech a lejstrech orientovat. Legislativní nouze není institut, který by bylo dobré zneužívat. A v tomto konkrétním případě o jeho zneužití jde. Těžko lze předpokládat, že by se Ústavní soud zachoval jinak, než naložil se stejným zněním jednacího řádu před lety. Připomenu, že tehdy dospěl k závěru, že stav legislativní nouze je možné vyhlásit dvěma způsoby. První je schválený ústavní většinou, a to bez hlasu opozice pětikoalice nedokáže, a druhou je bezprostřední hrozba podobná jako válečný stav. Konkrétně, tady zase budu citovat. Nic takového tu ale nehrozí. Tady je ohrožena ta demokracie přece. V naší zemi všechno ovládli. Koalice si zahrává s nástrojem, který by měl být používán velmi citlivě. Balancuje na hraně porušování lidských práv. Při jednání v režimu legislativní nouze dochází ke zkrácení legislativních procedur a omezení práv parlamentních opozice. Relativizují se tak demokratické principy, na nichž je naše demokracie postavena. Považuji to za mimořádně závažné ohrožení kvality demokracie občanské společnosti. Tato vláda to dělá různými způsoby, opakovaně. Zmíním zde restrikce, regulace a manipulace v rámci mediálního prostoru. No tak to je jasný, ale ČT si necháme na zítra. Už jen to, že dělí společnost na demokratickou a nedemokratickou. No a nesvědčí to o tom, že by pětikoalice slepená na platformě novodobé národní fronty, hezky, chápala občanskou společnost a skutečně demokratické principy. Ráda bych zde zdůraznila, že zdůvodnění vlády je pro vyhlášení legislativní nouze nedostatečné. V něm se uvádí: Snížení nadcházející mimořádné valorizace je nezbytný krok pro stabilizaci veřejných financí, které čelí zásadním problémům nejen z důvodu rychle rostoucích důchodů, ale i z důvodu mimořádných výdajů vyvolaných dopady války na Ukrajině a globálních skokových nárůstů cen energií, vyžadujících masivní kompenzace občanům i podnikatelům. Kompenzace jsou ubohé. Jde tedy zase jen o výmluvy. Rok je dlouhá doba na to, aby nemusela být nyní vyhlašovaná legislativní nouze. V posledních dnech či týdnech se nic mimořádného a neočekávaného nestalo. Legislativní nouze není něco, co by šlo vyhlašovat na základě náhlého rozhodnutí, hnutí mysli nebo emocionálního rozpoložení. Je to věc, kde bych očekávala, že uvidíme test proporcionality, úvahu, kde budou zohledněna rizika na jedné i druhé straně. Nic takového tu nemáme. Děkuju za pozornost. Paní Pastuchovou taky omezili. Dnes tu debatujeme o vašem záměru změnit pravidla pro valorizaci důchodů. Co k tomu říct a nepoužívat nehezká slova? Chápu, že se vládní koalici nelíbí, co tu dnes slyší. Role opozice není sedět a mlčet, když vláda svými kroky záměrně poškozuje některou skupinu obyvatel. Dnes jsou to důchodci, zítra to může být někdo jiný, kdo dnes třeba vaše kroky neodsuzuje, protože si neuvědomuje, že i jeho poškozují nebo jednou poškodit mohou. Pokud si zákon o snížení valorizace penzí na sílu prosadíte, ovlivní to nejenom jejich růst nyní, ale pro všechny další roky. Jsou to drobné, ale oni už vědí deset let dopředu, co bude. To je neuvěřitelné! No a proč jste s tím krokem přišli teď? Je po všech možných volbách. Díky bohu další jsou až příští rok. Do dalších máme více než rok. Právě na to jste čekali, jinak si to neumím vysvětlit. Chápala bych, že je to pro vás čas na dělání nepopulárních kroků, ale neměli byste takto odstraňovat svoje vlastní chyby. Protože jak jinak nazvat to, že váš návrh státního rozpočtu, který jste si opět na sílu prosadili, s částkou na mimořádnou valorizaci penzí nepočítá? Nemají to v rozpočtu, ale pan Stanjura má peníze někde v šuplíku asi nebo v trezoru, když to nemá na papíře. Odborná i politická veřejnost na to poukazovala. V médiích se dlouhodobě píše, o kolik důchody vzrostou, lidé s těmi penězi počítají. Řešíte problém na úkor osob, které si výši svého důchodu poctivě zasloužily celoživotní prací. V tomto případě to není klišé. Odváděly hodně a dlouho. Já bych se ráda věnovala konkrétním věcem z vašeho návrhu a vezmu to podle důvodové zprávy, kterou jste nám k němu předložili. Abychom vždy věděli, o čem mluvím, vezmu to popořadě.
Takže vy jste nejhorší vláda vůbec v celé Evropě dokonce. Já proruský nejsem. A teď na tu vaši politiku, na tu politiku vládní pětikoalice, doplácí 3 miliony důchodců. A přece není možné nechat miliony našich důchodců na dlažbě. My nemůžeme za problémy v celé Africe. Takže já si myslím, že je to opravdu úplně neadekvátní, a já vás vyzývám k tomu, abyste už zastavili tohleto posílání peněz do zahraničí. SPD bylo jedinou stranou, která tady jasně říkala, že jsme proti posílání zbraní na Ukrajinu. Zopakuji to tady. My jsme proti posílání zbraní na Ukrajinu, my jsme pro mírová jednání. Ano, je to tak. Já pro to jiný výraz nemám. To, že jste si sami sobě zvýšili platy politiků, my jsme byli proti, to je podle mého názoru v podstatě rozkrádání veřejných peněz. A souběžně s tím důchodcům vezmete. Tak to opravdu je neuvěřitelný přístup. Velice dobře jsem to na vlastní kůži zažil, protože samozřejmě tam mám řadu příbuzných, kteří jsou ve velmi vysokém věku. Říkejte to dál. Protože tyhlety nesmysly kdo slyší, tak jen vám jde popularita dolů. Protože tomu už fakt nemůže nikdo věřit. Anebo když někdo nepodporuje politiku Evropské unie, že je proruský. Takže také na to reaguji, že jo. Já reaguji na váš politický útok na moji osobu. Takže to jenom jako na okraj. Takže to jsem chtěl jenom poznamenat, aby to bylo jasné. Pojďme ale dál samozřejmě. Proto jsem vás chtěl vyzvat, abyste ten zákon stáhli, abyste to ukončili už dneska, protože já myslím, že většina veřejnosti už je proti vám. Na tu jste zvyklí vy. Ani se do žádné pětikoalice slepovat nebudeme. To vám říkám. Teď jsme tady v bodu, kdy máme posoudit, nebo Sněmovna má posoudit podmínky pro projednání toho vašeho vládního návrhu na okradení důchodců ve zkráceném jednání. To, o čem se zde bavíme, lze shrnout do jediné otázky. Může se kdokoliv spoléhat za Fialovy vlády na penzi od státu? Vláda za pochodu mění pravidla podle toho, jak potřebuje manipulovat s veřejnými penězi. Ty peníze jí nepatří a nepatří ani státu. Patří lidem, kteří po desetiletí pracovali, platili si tento stát, aby je zabezpečil. Ty peníze platili i jejich předci. Podvod nemorální, podvod sprostý, podvod protizákonný, podvod protiústavní. Přitom tito lidé si celý život odváděli peníze na sociální pojištění a očekávali, že za to dostanou adekvátní důchod. Takže to, že mluvíte o tom, že příjemci důchodů způsobí hospodářskou škodu, no to je neuvěřitelně nechutné vyjadřování a my v SPD s tím samozřejmě absolutně nemůžeme souhlasit. Hnutí SPD bude znovu a znovu navrhovat zmrazení platů politiků na celé volební období. O mém návrhu se jednou hlasovalo, to byl pozměňovací návrh právě k tomu vašemu zvýšení platů, to jste mi zamítli, ale ještě jsem to podal samostatně a to tady vládní pětikoalice blokuje. Navrhujete změnu zákona. Takže takhle se chová Fialova vládní pětikoalice. No a my s tím nesouhlasíme. SPD jasně říká, že jsme proti tomu, proti zvyšování platů politiků. To se sice v minulém volebním období i díky hlasům SPD mírně snížilo, ale teď vy to chcete zase zvýšit. Dobrá, to je pozoruhodná reakce, vládní poslanec, ano. Děkuju za korektní reakci.
Protože vy to můžete vzít jako jeden z nějakých srovnávacích argumentů, nikoliv jako ten nejhlavnější. To znamená, ta inflace je drtí v tomhle případě mnohem víc. Takže to samotné číslo je neurčující.
Čas, pane poslanče. Děkuji, že jste ho dodržel. Další vystoupí paní poslankyně Mračková Vildumetzová s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Mádlová.
Takže v tom asi nic neudělala. Víte, kolik jim přidají?
Určitě je to částka, která bude asi k dobru našim důchodcům, zvlášť při dnešních cenách a inflaci. Já si myslím, že to je dost takový neurčitý signál, jak vy říkáte, směrem k důchodcům, protože vůbec nemají jistotu, že toto výchovné zůstane, a evidentně vy se uvnitř vlády přete, a to asi velmi výrazně, jestli vůbec zůstane, nebo nezůstane. Čili já bych se chtěla zeptat, jak to tedy s tímto výchovným je?
Děkuji, pane předsedající. Dále jste zabránili všem poslancům hnutí ANO vystoupit k problematice, jestli trvá, nebo netrvá stav legislativní nouze. Nikomu jste neumožnili. Jestli mi někdo odpoví!
- realizovala své oprávnění podat odpovídající návrh zákona, jehož prostřednictvím by dosáhla požadovaných změn. Jak tady řekl můj ctěný kolega Patrik Nacher, ta procenta se hýbala plus minus jedno procento, dvě maximálně. To znamená, že jsme se pohybovali ve vysokých procentech, ve vysokých číslech. Vy jste měli zareagovat, s předběžnou opatrností jste v tu chvíli měli tuto novelu pustit do mezirezortního připomínkového řízení a řádně vypořádat!
Děkuji za dodržení času.
se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Takže tolik k tomu usnesení samotnému. Pan ministr zdůvodnil poměrně podrobně jak dnes, tak v předchozích dnech samotný zákon. Tohle všechno nás teď čeká.
Tímto jsme vypořádali došlé omluvy. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí a nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Ano, ještě vás všecky odhlásím, slyšela jsem. Prosím, přihlaste se opět svými identifikačními kartami. Poprosím o chviličku strpení, než obdržím případně náhradní kartu, abych mohla také hlasovat. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Je to tak, v posledním okamžiku to většinou dopadne. Moc děkuji za pomoc.